Já děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Michal Kučera. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, paní předsedající za slovo. A odborníci, pokud dneska sledujeme vyhodnocení celé této situace, tak odborníci říkají, že část těchto mrtvých jde skutečně na vrub chaotické a nekoncepční vlády hnutí ANO, tedy Andreje Babiše a ministra zdravotnictví.
Děkuji za dodržení času. Vaše vystoupení vyvolalo další tři faktické poznámky. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Jiří Mašek, připraví se Berenika Peštová a David Kasal. Vaše dvě minuty. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Berenika Peštová. Paní poslankyně, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Ale chtěla bych říct tady na pana poslance Kučeru, který zde není přítomen, prostřednictvím paní předsedající: Vy jste ale hrdina! Vy tady něco vyštěknete, a pak rychle utečete dveřmi pryč.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec David Kasal. Pane poslanče, máte slovo.
Tak já jenom doplním čísla pana doktora Maška.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Ať identifikuje, o jakou konkrétní politickou chybu se jednalo. Není tomu prostě tak, je to souběh určitých okolností.
Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku tady nemám, takže se vracíme do obecné rozpravy, do které je řádně přihlášen pan Lubomír Wenzl. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu, a pane poslanče, předávám vám slovo.
Ta situace, která vznikla v důsledku boje s epidemií, dopadla na občany, na pacienty. Byla omezena, v určitém období i zastavena elektivní péče, ale tuto péči je nutné poskytnout, neboť ta potřebnost pro pacienty nezmizela, pouze byla odložena.
O elektronické evidenci tržeb panovalo několik mýtů, které šířila současná vládní pětikoalice, a to s jediným cílem - náš návrh zdiskreditovat a zpolitizovat bez ohledu na jakoukoliv reálnou funkčnost či případnou nefunkčnost našeho systému. Vyjádřím se tedy jen k pár z nich, protože ve finále všichni tuto falešnou argumentaci důvěrně známe. Některá zazněla i tady v úvodním vystoupení pana ministra. Jednak se často na půdě této Sněmovny, ale i v médiích šířilo, že náš návrh pokládá každého z podnikatelů za nepoctivého. Samozřejmě opak je pravdou. Ti účtenky poctivě podávali již před náběhem EET. Elektronická evidence tržeb je právě pro tyto podnikatele výhodná, protože jim pomáhá bojovat s tou menší a méně poctivou částí podnikatelů. Druhým účelově šířeným mýtem je, že systém přináší zásadní náklady na výběr daní za tu poctivou část ekonomických subjektů. Ani toto často opakované tvrzení není založené na pravdě. Více než 90 % podnikatelů již v době přijímání zákona používalo internet. Připojení tedy měli. Bavíme se už o průběhu pěti let. Těm nejmenším jsme pomohli formou zvýšení slevy na dani. Tedy i pro tyto subjekty to bylo de facto výhodné. Třetím vybraným mýtem je, že dodatečné náklady pro živnostníky a podnikatele mohou vést k ukončení jejich činnosti. Toto tvrzení se ukázalo jako naprosto nepravdivé. Obdobně rostly i mzdy v tomto odvětví. Už jsem o tom mluvila, o tom diametrálním rozdílu mezi mediánovou průměrnou mzdou a mzdou v těchto dvou odvětvích, která byla zaváděna jako první před náběhem EET. Opakuji ještě jednou, že výraznější náklad, který mohla EET přinést podnikatelským subjektům, bylo jedině to, že některé subjekty - říkám některé - musely přistoupit k platbě daní. Odstranit tuto konkurenční nevýhodu. Tady tedy všichni chápeme, že právě to byl základní záměr celého zákona. Argument, že může někoho placení daní zlikvidovat a z tohoto důvodu máme neplacení daní tolerovat, do vyspělé společnosti tohoto století skutečně nepatří. Taktéž se šířily poplašné zprávy, že systém vzniká chaoticky a že není dostatečně připravený. Zákon vznikal více než rok. Vznikal na základě konzultací jak s odborníky v České republice, tak s odborníky ze zahraničí, což jsem samozřejmě již tady uváděla a deklarovala. Elektronická evidence tržeb zohledňovala připomínky právních expertů, jakož i veřejnou diskuzi. Chaos v celém tomto procesu vytvářela jen současná vládní pětikoalice, která celý problém zpolitizovala, pravděpodobně z nedostatku jiných témat. Rovněž byla šířena nepravda, že systém za stovky milionů vzniká v utajení. Když se na to podíváme čistě technicky a z pohledu technologií, tak ano. Nechcete přece někomu, kdo by chtěl systém zneužít, dát přihlašovací údaje do systému. To je celkem jasné. Systém je sestavený jako bezpečný nejlepšími odborníky na tuto problematiku. Právě proto byl technologický vývoj prováděný za zavřenými dveřmi. Že plátci budou ve frontách čekat na zaevidování tržby, a tím se prodlouží doba strávena při placení. Vystavení účtenky a zaevidování tržby trvá stejně dlouho jako platba kartou. Čekání nám nehrozí ani při výpadku internetu. Ani tento mýtus se nepotvrdil. Poslední z řady argumentů bylo, že se v České republice máme inspirovat na Západě, a ne na Balkáně. To jsem tady slyšela mockrát. I díku tomu se nám podařilo dobře implementovat EET. Eliminace této nepoctivé konkurence a vytvoření podmínek pro férové podnikatele byly i důvody, proč EET byla od začátku podporovaná drtivou většinou profesních a oborových asociací, komor a svazů. Naopak nálezovost různých přestupků při kontrolách Finanční a Celní správy se výrazně zvýšila. Díky informacím, které EET poskytovalo, se mohly kontrolní orgány jednoznačně zaměřit právě na ty nepoctivé. To samozřejmě snižovalo náklady veřejného sektoru, ale současně také snižovalo náklady poctivé části podnikatelského sektoru. Kontrolní orgány nedodržování systému netolerovaly, ale jasně také chci deklarovat, že jednotlivé pokuty nebyly likvidační. Demonstrovala jsem to jasně po třech letech na jasných statistických číslech.
Ty grafy tady byly, a dokonce byly ozdrojované. Takže to nebylo, že by si to tady někde vycucala z prstu, ale opravdu se snažila to tady vysvětlovat právě panu poslanci Kučerovi, který už tady zase není, prostřednictvím pana předsedajícího, aby mu ukázala, že opravdu ten efekt to mělo. A mně jde o to, jestli opravdu to potáhneme v té politické rovině, anebo jestli jsme schopní to vzít v té věcné rovině.
Já se chci zeptat: Proč tedy od začátku, když je to tak bezvadné a všechno to funguje, proč jste od začátku neudělali elektronickou evidenci tržeb dobrovolnou s motivačními faktory pro podnikatele? Proč nám teď vyčítáte to, že my bychom měli hledat motivační nástroj pro podnikatele na dobrovolnou EET, když vy jste to sami takhle nepasovali? A navíc dneska se nebavíme o tom, jestli od 1. ledna bude dobrovolná, nebo nedobrovolná EET. Děkuju za pozornost.
Takže pro paní poslankyni Peštovou. To tady máme. Takže je to politické rozhodnutí z dobrých důvodů. Já nevidím ty desítky tisíc podnikatelů, na které by měla být uvalena třetí a čtvrtá vlna EET, kteří nám píší: My už se hrozně těšíme, prosím vás, dovolte nám, abychom od 1. ledna měli nově EET, když jsme ho nikdy neměli. To má být větší počet než těch, kteří byli v první a druhé vlně. Když ten zákon nezrušíme, tak automaticky povinnost na stovky tisíc podnikatelů přijde. Já myslím, že ta debata jde špatným směrem. Vy jste ten projekt provozovali šest let. S daty neumíte pracovat. Žádné překvapení, naši voliči to od nás čekají, vaši čekají něco jiného. To je v pořádku, proto voliči nevolí jednu stranu, ale vybírají si z demokratické nabídky. Děkuji za upozornění.
Tak paní poslankyně Peštová.
Tak chtěla jsem původně reagovat na pana poslance Munzara, ale bohužel musím na svého předřečníka. Říká: Už aby ta třetí vlna byla, protože to narovná ten trh. To narovná ten trh. Konečně tady bude spravedlnost. Jak já k tomu přijdu? Ale má pravdu. Pane ministře, kdybyste se na to zaměřil, ona má pravdu. Protože ona opravdu má ty svoje zaměstnance, všechno za ně odvádí a jede správně tak, jak má. A vedle kadeřnictví, které pronajímá křesla a jedou si na svoje živnosťáky, tak vlastně ve své podstatě ona se dostává do pozice, že není konkurenceschopná.
To je úplně jiná debata. Takže to s EET ale vůbec nesouvisí. Co je na tom špatně? Takže živnostník, který má zaměstnance, je v pořádku a živnostník, který dělá jenom pro sebe a zaměstnance nemá, je špatně? To je úplně jiná debata. Proč ne? Já se na tu debatu těším. Vždycky když si někdo neví rady, tak řekne: ale ten švarcsystém, to je hrozné. Funguje dobře, nebo špatně? Podle mě dobře. Pokud myslíte, že funguje špatně, kolikrát jste udělali systémovou změnu v tom úřadě za těch osm let, co jste vládli? Udělali jste tam nějakou změnu? Já nevím, personální, systémovou. Možná byste nás mohli seznámit s těmi výsledky, pokud teď říkáte, že je to špatně. To, co jste popsala, je normálně jiný způsob podnikání v kadeřnickém saloně, oba dva jsou legální. Podle toho si klient vybírá a platí. To je všechno.
Já děkuju za slovo. Ale o kom teď vlastně se budeme bavit v té třetí a čtvrté vlně? Tak budeme se bavit o lékařích, o dentistech. Budeme se bavit o právních a účetních činnostech. Právníci a úředníci, taky právníci a účetní, taky typicky neplatiči. Dentisti že nejsou. Teď jim tam ještě dáme to EET, protože jsou sprostí podezřelí.
A tenhle nástroj je velice jednoduchý a žádné EET k tomu opět nepotřebujete.
Pane poslanče, já jsem neříkala nic takového. Chybovat je lidské. Chybovat je lidské. Takže vy chcete rušit něco, co je prostě zavedené. Co je zavedené. Já rozumím tomu, že jste šli do nějaké kampaně "zrušíme EET". A prostě najdeme si jinou vlajkovou loď. Nic víc jsem neřekla. Já bych to sem vůbec netahala, je to zbytečné. A ještě tedy, když tady jsou zmiňované ty peníze a zmiňovaná ta RIA, tak kdybyste si tu RIA pořádně přečetli, kterou tady předkládáte vy, tak tam je to přesně napsané. Myslíte si, že to je málo v současné době, když celá země padá na prdel? Myslíte si, že tyhlety peníze jsou málo? Já si myslím, že ne! Prdel není sprosté slovo. Omlouvám se.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Kdybyste nevěděl, co jsou RISY, tak je to regionální informační systémy. A tam najdete mapu projektů i podle monitorovacích ukazatelů.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Kučera. A prosím, připraví se paní poslankyně Fialová a poté paní předsedkyně Schillerová. Máte slovo.
Kdyby byla o registračních pokladnách, tak se pojďme o tom vážně bavit, o tom, která je vhodná, která registruje platby a tak dále. Ten nefunguje. Pojďme se o tom bavit.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pan předseda Kučera - dočkala jsem se kanónu na vrabce. Děkuju. Když jsem mluvila o 100 miliardách, 150, tak jsem nemluvila o EET samozřejmě. Já jsem dělala 25 let na Finanční správě. To bylo opravdu něco. Takže to jsem o tom mluvila. A EET byl doplněk. Tak se někoho zeptejte. Registrační pokladny jsme vyloučili tehdy na samém začátku úplně. Pamatuji si to dobře. Vomáčka. Tak to by znamenalo nabrat tisíce a tisíce úředníků. Tak to asi nemyslel úplně vážně.
Děkuji. Další je pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. A to vypadá, že je poslední faktická poznámka, takže se poté může připravit...
A my se jich teď dobrovolně zřekneme? Vážené poslankyně, vážení poslanci, svůj vztah a postavení musel změnit také stát, respektive finanční úřady. Ano, byly porodní bolesti. Právě finančáky si prošly dětskými chorobami a po jejich vyléčení začal vztah mezi úřadem a podnikateli fungovat lépe, pružněji, efektivněji, ale hlavně elektronicky. A tak mě napadá, není vlastně tento způsob také širší součástí potřeb digitalizace české ekonomiky? Nakonec to všichni udělali v domnění, že stát ví, co dělá, systém se bude nějak rozvíjet, prostě že to má smysl. Nejvíce kritiky na nás padlo právě ve chvíli, kdy jsme ten systém pozastavili a když nám podnikatelé říkali: Proč to děláte? No a co myslíte, že se stane? Skoro všechny naštve, že jedna vláda něco zavede a druhá to zruší. Ale to je vám, pane ministře, jak už jste dnes na tuto námitku jednou řekl, jedno. Máte na to právo. Ať už si lidi skáčou tak, jak si ta současná vláda usmyslí. Ti poctiví a prozíraví by používali systém dál, protože jim pomáhá a zvykli si na něj, ale to by muselo zůstat EET alespoň dobrovolné. Nevím, jakými argumenty vás nepřesvědčila Hospodářská komora, kterou jste tady zmiňoval, nicméně právě v rámci připomínkového řízení si myslím, že ačkoliv to nebrali jako zásadní připomínku, ale jako obecnou připomínku, tak ji rozhodně měli podloženou a za mě ty jejich argumenty byly věcné a jasné. Ono ostatně vlastně dneska je to používání dobrovolné a nepovinné, protože ano, bohužel, je to vypnuté. No a skupina chytrolínů, co optimalizovali a odkláněli, se budou moci pokojně vrátit ke svým kšeftíkům a šedé ekonomice. Vám přijde normální, že podnikatel podniká proto, že může sice daň svému zákazníkovi naúčtovat, ale už ji neodvede státu? A když tu daň po něm stát chce, on řekne: Vy mě likvidujete. To je normální? Ostatně už to tady padlo, že systém přinesl do ekonomiky ročně zhruba tolik peněz, kolik chce dnes sebrat vláda zdravotním pojišťovnám. Osobně bych se jako člen hospodářského výboru o takový dialog a vyhodnocení přimlouval. Pojďme do toho dobrovolného EET. Umožněme těm podnikatelům férovou hru. Proč ne? Ono ostatně, jak říká paní předsedkyně TOP 09, a velmi trefně, vláda tady není pro lidi.
Tudíž nejdříve přečtu omluvy. Paní poslankyně Vladimíra Lesenská se omlouvá mezi 18. hodinou a půlnocí, tedy do konce jednacího dne, z rodinných důvodů, Jaroslav Faltýnek se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne bez udání důvodu a pak pan poslanec Roman Bělor se omlouvá od 19.30 do konce jednání z důvodu nemoci. Je to nějakých 19 minut přestávka.
A k tomu jsou potřeba ve zdravotnictví peníze.